I v Senátu jejich práci ohodnotili a tento zákon jako zmetek. Věnovali týdny na to, aby do něj prosadili omezování venkovních aktivit mateřských a vysokých škol, i přesto, že ke zvládnutí zhoršené situace měli jiné legislativní nástroje. Naši spoluobčané musí tyto léky potom kupovat v zahraničí, jako bylo Polsko, Slovensko, Rakousko. Dalším krokem k likvidaci českého zdravotnictví je situace v hygienické službě. Vůbec nechápu, jak může vláda v současné situaci a po zkušenostech z minulých pandemických let udělat to, že redukuje kapacitu orgánů ochrany veřejného zdraví, to znamená hygienických stanic. Léta byly tyto instituce na okraji politického zájmu, což se nám v pandemii vymstilo. Viděli jsme to v přímém přenosu, jak hygieny nebyly kapacitně s to zvládat nápor epidemie. A přesto si myslím, že boj s pandemií ještě není u konce. Jeho odpověď, černé na bílém, opět cituji. "Ministerstvo zdravotnictví nevyhodnocuje čekací doby. Navíc hrozí propad kapacit praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.
A já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Oldřich Černý a připraví se pan poslanec Ivo Vondrák.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, od včerejšího rána zde bylo v rámci vystoupení členů vlády a koaličních poslanců řečeno velmi mnoho informací, co tato vláda vytvořila a udělala pro blaho občanů České republiky, a také zde padaly narážky na to, kolik každý jednací den stojí a že by naše vystoupení měla být věcná a konstruktivní. A na rady vás, zkušenějších kolegů, jsem se tedy rozhodl své vystoupení podstatně zkrátit. Dal jsem dohromady to podstatné z vašich projevů, činů a především vládních kroků a nařízení za dobu působení vaší vlády s tím, jak to vnímá většina občanů. A překvapivě se mi podařilo dát dohromady ta vaše doporučení všem obyvatelům, živnostníkům, malým, středním i těm velkým českým firmám, mladistvým i důchodcům, zdravým i nemocným. Dovolím si to vše tedy za vás shrnout a pro ty z vás tady v sále a u televizních obrazovek, co by si chtěli dělat poznámky, budu mluvit pomaleji a pro jasné pochopení nebudu ta doporučení rozvádět. Ale teď je otázkou, jak dlouho se to bude většině občanů České republiky líbit. Děkuji za pozornost.
Není přítomen, přihlášku mažu. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážení páni ministři, dámy a pánové, přiznám se, že včera jsem ještě neměla nachystaný žádný proslov. Můj proslov vznikl až na základě toho, jak tu vláda prezentovala své výsledky činnosti. Ten řekl, že výsledek předchozí diplomacie byla stoprocentní závislost na ruském plynu. Takže připomeňme si docela nedávný rok 2010 a studenta Lipavského, který ve své bakalářské práci dospěl k závěru: Samotné energetické dodávky nejsou skutečným politickým nástrojem Ruské federace. Přesto bakalářskou práci s tímto závěrem obhájil na Karlově univerzitě. A teď říká: Měli jste to vědět. Pro lepší přesnost budu citovat celý předposlední odstavec zmíněné bakalářské práce: "Ačkoliv si Rusko velmi dobře uvědomuje své postavení na trhu s energetickými surovinami a otevřeně deklaruje, že právě rozvoj energetického sektoru pomůže Ruské federaci navrátit lesk velmocenského postavení, analýza odhaluje, že samotné energetické dodávky nejsou skutečným politickým nástrojem Ruské federace." Evropská komise od roku 2014 sleduje pokrok členských států v digitální oblasti a každoročně zveřejňuje zprávy o indexu digitální ekonomiky a společnosti DESI. Zprávy zahrnují každý rok profily jednotlivých zemí, což členským státům pomáhá určit, v jakých oblastech potřebují přednostně přijmout opatření, a tematické kapitoly obsahují analýzu klíčových oblastí digitální politiky na úrovni EU.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře a hlavně vážená paní ministryně, děkuji vám, že jste tady a vyslechnete si můj projev. Já se přiznám, že budu zkracovat. Tak já vám řeknu, o co všechno přijdete. Co jsem měl připraveno. Měl jsem připravený úžasný projev o energetice, kde jsem chtěl mluvit o fúzní energetice, o fúzních reaktorech, tak bohužel se to nedozvíte. Nebudete o tom nic vědět. Jenom tady řeknu, že pro fúzní energetiku bude třeba lithium, Takže to máme v Krušných horách. Tak to se taky nedovíte. O tom taky nebudu hovořit, ať nezdržuji. Tak o tom taky nebudu hovořit. Ani o těžbě hornin na blízkozemních asteroidech. Mimochodem se tam nacházejí prvky vzácných zemin, které jsou v současné době nedostatkové. Nebudu hovořit ani o biotechnologiích, o těch jsem už hovořil, o tom už víte, tomu už jste nerozuměli. Takže mám nové téma, budu hovořit o novém tématu. Další věc, která se nesmírně vylepšila, tak jsou překlady. Tyto digitální platformy o nás vědí všechno. Všechno, všechny informace, které jim dáme k dispozici. Ale my nevíme o nich nic. Politici si toho všimli a chtějí následovat jejich příkladu. A budou tvrdit, že to dělají v našem nejvlastnějším zájmu, že ta data potřebují, aby mohli efektivně řídit společnost. A možná shodou okolností se stalo to, že mě tady ta problematika té digitalizace hodně zajímá. Jaký je zdroj informací té umělé inteligence? Jak jsem říkal, krmíme je sami tím, že přispíváme na sociální sítě, interagujeme, nosíme wellness přístroje. To rozeznávání obrazu, možná jste si toho všimli, že když dáte fotku někde na internet, tak vám to tam udělá takový obdélníček. A řeknete, že jste to vy nebo nějací vaši kamarádi. Ono to není jenom zábavné. Protože uvědomte si, že pak se nainstalují kamery, údajně je to v Číně, které jsou schopny rozeznávat každého člověka, který se pohybuje někde ve veřejném prostoru nebo někde, dá se to samozřejmě nainstalovat na dron, který případně, a to je tedy extrémní situace, může toho člověka nějakým způsobem zlikvidovat. Já jsem tady zmínil ty překlady. Já si představím ve své ordinaci lékaře, že bych mohl diktovat text při vyšetřování, a opačně by to mohlo být tak, že by se text převáděl jako hlas a já během vyšetřování bych se dozvěděl nějaká data o tom pacientovi. Takže tyto technologie jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Já bych varoval před tím... abychom si uvědomili, musíme si uvědomit, že pokud bude pokračovat tento vývoj, tak se můžeme dopracovat k nějaké společnosti dohledu, ke kterému právě směřujeme shromažďováním a využíváním dat o jednotlivcích populací, která může znamenat totální kontrolu nad každým člověkem zapojeným do tohoto systému. Může to vést i k takové, řekl bych trochu nadneseně, digitální tyranii. A vše se to bude odehrávat pro naše dobro. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, že může vést používání těchto technologií k manipulaci s naším myšlením, a to na základě znalosti algoritmu chování a jednání, jak nás jako jednotlivců, tak skupin obyvatel. A já bych chtěl varovat, že je to hlavně nebezpečné u dětí a mládeže, a zůstává to bez povšimnutí, a tomu odpovídá často jejich smýšlení. Kdo bude ovládat data o nás, bude ovládat i naše myšlení skrze algoritmy umělé inteligence, aniž bychom o tom věděli. Já už jsem o tom říkal, že my o nich nevíme nic.
Protože mě se to prostě velice osobně dotklo. Před několika lety, kdy o mně byla šířená přímo osobně s mou fotografií se smyšleným lživým citátem lež. Tohle je prosím případ dezinformace, případ, který nakonec ve finále, bylo to o smyšlených bytech pro migranty, se nějakým způsobem promítl i do předvolební kampaně šéfa největšího opozičního hnutí zde ve Sněmovně. On i po volbách pan poslanec Andrej Babiš přiznal, že to s těmi migranty do chalup byla tak trošku věc z říše fantazie. Ne tak trošku, to byl úplný výmysl. Já jsem minulý týden vyhrála pravomocně soud proti tomu, aby nebylo možné šířit lži o lidech, s paní, která o mně šířila tu naprostou smyšlenost. Věděla to, bylo to vědomé a bylo to velmi nebezpečné. Ale bylo to přítomné vždy, vždycky se míchaly nějaké vášně na základě nepravd. Ta klíčová věc je: lež není názor. Já tedy chci každého prosím povzbudit k zamýšlení se - když šíříte informace, zda je máte ověřené. A když se tady bavíme o nějaké abstraktní svobodě slova, abychom si uvědomili, že je to i velmi konkrétní věc. Odpovědnost za to, co říkáme, a také odpovědnost za to, že se svobodou se zároveň pojí i odpovědnost.
Prosím. Děkuji.
Moc děkuji. V tuto chvíli čelíte občanskoprávní žalobě jedné z organizací, o které jste šířila lež a dezinformaci na CNN Prima News, prokazatelnou. Stejně to tak udělala paní ministryně Langšádlová, která se za to omluvila, protože měla tu výšku a ten nadhled a omluvila se za to, že to dezinformace byla. A vy jste tady toto šířila, to je první věc. Druhá konkrétní věc. Prostě a jednoduše jste udělala zmatek na pár hodin na pražské burze. Víte proč?
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Lang. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Mně by nevadila mobilizace a posílání našich synů na Ukrajinu. Sám jsem se hlásil a pomáhal, jako se snažili a snaží pomáhat všichni slušní a normální lidé. Já být voličem Andreje Babiše za Ukrajince okamžitě vyměnil. A zajímala by mě opravdu reakce, když tady hovoříte o tom, že někdo tady šíří nějaké dezinformace. Toto je ověřená informace z dnešního Twitteru. Pan Novotný to poté stáhl, protože zjistil, že přestřelil, ale samozřejmě už to žije svým vlastním životem.
Ještě bych ráda jednou zdůraznila to, o co jde - že lež není názor a často se vyjeví až právě po dlouhých letech soudních tahanic, jak to přesně je. Já jsem teď zažila ukončení jedné takové soudní pře, kde se prostě jasně prokázalo a soud i vyslovil, že je to velice nebezpečné, když někdo lži a dezinformace šíří. Prokázalo, že o mně byla šířena lež. A co chci zdůraznit, bohužel v těch sociálních sítích je velice časté, že se takové věci dějí, včetně výzev k násilí, včetně věcí, které by v osobním kontaktu byly nemyslitelné. Tak to vyšlo v jednom průzkumu. Takže téměř polovina národa. Naopak to, že se někomu nelíbí nějaká věc, co o něm řeknu já. Jenom jsem přesvědčená o tom, že jsem neřekla vůbec nic špatného, že mi prostě záleží na tom, abychom zůstali liberální společností, společností, kde je možný názorový střet, a společností, kde se nesmazává rozdíl mezi politickým zápolením a šířením naprostých lží o protivnících.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zlínský. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Kde je ta hranice, jak ji najít?
Já si myslím, že teď už to bude opravdu krátké. A jenom se vrátím k té historii. Myslím si, že je tedy nejvyšší čas. Cituji: "Ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste zaprodali za kus bídného žvance jako Ezau, svého Boha zradili pro pár drobných jako Jidáš. Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc než můj kůň. Zlato je vaším bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi znesvětili toto posvátné místo a z Božího stánku učinili doupě lotrovské? Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd. Tím tedy končím můj projev tady a děkuji za pozornost.
Ale aspoň jak se to urychlilo, tak aspoň skončíme v nějaký rozumný čas. Já jsem si původně tady připravil těch poznámek víc, ale velmi to zkrátím, takže si myslím, že to budu mít do deseti minut. Já nejdřív budu reagovat na tu rozpravu a tu diskusi, která tady, která tady probíhala. Na Twitteru se dost často o tom píše jako kňu a fňu, kňourání, fňukání, přesně tak. Takže vy jste vlastně naplnili to, čím jste tady chtěli ironicky upozornit, že dělá někdo jiný. Protože vy jste řekli, že to je kampaň. Když jsem si dělal čárky, pak už jsem přestal, tak slovo Andrej Babiš jste tady opakovali s podobnou frekvencí, jako když jste byli v opozici a on byl premiér. Ale ta situace se vyměnila, kolegové. Kdybychom to udělali v prosinci, tak řeknete, že to je na konci našeho předsednictví. Kdybychom to udělali na začátku ledna, tak řeknete, že to je před prvním kolem. Tady já upozorňuju, že my jsme na klubu sbírali ty podpisy před tím prvním kolem, takže jsme nemohli vědět, jak ten výsledek dopadne. Vy se smějete, ale přece vy jste tady vybízeli ty demokratické kandidáty, aby se spojili, a do toho finále se dostali dva demokratičtí kandidáti. Takže vy jste přece dělali všechno pro to, aby tedy Andrej Babiš se do druhého kola nedostal. A my jsme sbírali podpisy před tím druhým kolem. Kdyby se naplnila vaše vize, tak dneska tady je schůze a to finále té prezidentské kampaně je úplně v jiném složení. Tak to je tolik k tomu kňu a fňu. Prostě opozice na to má právo. My jsme to respektovali. Já jako koaliční poslanec jsem vždycky s respektem vystupoval tady a nazýval jsem to, jestli si na to vzpomínáte, stejně tak jako důvěra vlády, nedůvěra vlády, jako svátek demokracie.
Tak kolegyně a kolegové, je to poslední vystupující zatím řádně přihlášený v rozpravě. Prosím, pokračujte.
Vždycky když se ten hluk zvýší, tak já se na vás otočím a děkuju za to vybízení ke klidu. No a teď základní poznámky, proč budu hlasovat pro nedůvěru této vlády. V zásadě by se to dalo shrnout do toho, že vláda dělá přesně to, co kritizovala na té předchozí vládě. Vy jste to dělali taky. Dneska jsme se bavili o tom, jestli při vyvolání hlasování o nedůvěře, když jsou ta přednostní práva, že my jsme zipovali, vy jste někteří říkali, že jsme nezipovali. Ale vy jste přece kandidovali a v těch volbách vyhráli s tím, že to bude změna. A já si pamatuju, že když jsme vám něco nepodpořili, tak vždycky po tom hlasování tady vystoupili ti poslanci s přednostním právem a stěžovali si na to, že to, že jsme vás přehlasovali. To samozřejmě kňourání nebylo. Když to děláme my, tak to kňourání je.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Je trošku paradoxní, že to říkám já, protože já jsem byl ten, kdo se hádal ať už s Marianem Jurečkou, když byl ministrem zemědělství, nebo i s Mirkem Tomanem, když byl ministr zemědělství, o tom, jak je ten správný poměr podpory výstavby velkých vodních nádrží. Proto mě už od začátku překvapilo programové prohlášení vlády, a bohužel v tomto případě tedy naplňováno, které podceňuje výstavbu těch velkých vodních nádrží. Setrvačnost toho rozhodnutí je samozřejmě mnoho let, to se nám vrátí.
Já vám také děkuji. Tak já vám děkuji.
Já v podstatě bych se chtěl pana ministra zastat. Je trochu pro mě problém - já zase odborník nejsem, jako na zemědělství. Jsem z krajského města Zlína, což je město, byť tady v Praze ho mnozí považují za venkov, ale skutečně Zlín je město. Víte, to je tak strašně velký problém, něco predikovat v této době, že si netroufá podle mě nikdo z nás, kdo je realista, predikovat, co bude za půl roku, co bude za rok, co bude za dva roky. Takže prosil bych, abychom tohle panu ministrovi nepředhazovali, protože ta doba byla skutečně specifická. A nikdo z nás není prorokem a nikdo z nás vlastně tehdy nevěděl, co bude.
Nyní pan poslanec Karel Smetana, připraví se pan ministr Marian Jurečka.
Vzpomeňme si, kdy k tomu zákazu došlo. A my jednoznačně podporujeme evropské řešení, tak aby to nepoškodilo české chovatele.
Já vám děkuji. Nyní pan ministr Marian Jurečka.
Ta strategie je nosná, aktuální, ta se vlastně naplňuje. Je potřeba ta opatření dělat vyváženě podle potřebnosti, podle potřebnosti vodohospodářů, agrárního sektoru, průmyslu a tak dále. To si myslím, že se také děje podle mě poměrně vyváženě. Bohužel, a to nemůžu za to já, že za ty čtyři roky už potom ten progres další nebyl. Jenom ta samotná pasportizace bude trvat klidně dva tři roky.
Já vám děkuji.
Souhlasím s tím, co tady říkal kolega Smetana. A udělali jsme něco, co sem přinesli v podstatě dneska koaliční partneři Piráti s tím, že my budeme ta vlajková loď, která tady zakáže jako první v Evropské unii klecové chovy. Já jsem stále přesvědčen o tom, že to nebylo dobré řešení. Já přiznávám, že i vlastně tehdy koaliční poslanci se zavírali do klecí na Malostranském náměstí a demonstrovali to utrpení zvířat. V loňském roce to myslím bylo nějakých 178 milionů, letos jenom ten první chov bude víc jak 200 milionů, nebo 220 milionů.
A nyní s faktickou pan poslanec Patrik Nacher, poté se připraví paní poslankyně Helena Langšádlová, poté pan poslanec Aleš Juchelka, paní poslankyně Peštová.
Tak je vidět, že tohleto je skutečně téma, které zajímá poslance, takže na to reagujeme. Dezinformace o politicích, dezinformace obecně o společenských otázkách. Vy víte, že jsem se vás třeba v tom veřejném prostoru já zastal v tom vašem sporu. Nebo že je člověk placen z Agrofertu a tak dále. To prostě je na denním pořádku. Já jsem si dovolil jenom jednou využít tedy těch možností se obrátit na státní zastupitelství, to bylo, když už to šlo skutečně přes čáru, ohledně kradení roušek. Ta byla u vás překročena velmi výrazně a nikdo to nehájí. A stejně tak je to i o některých věcech, které se třeba dějí na Ukrajině, nebudu tady ty situace připomínat, které na začátku vypadaly, že jsou jasné, a pak se ukázalo, že to je trochu jinak. A tady jde prostě o to, aby politici konzistentně prostě hájili tu svobodu slova v tomto případě. Prostě to hájili. A mně vadí ten váš nekonzistentní postoj. Nic více, nic méně.
A nyní paní ministryně Helena Langšádlová, připraví se pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, vaše dvě minuty.
Já si myslím, že si musíme upřesnit některé pojmy.